Takže abychom měli i to druhé číslo, abychom věděli, o čem se tu bavíme. Děkuji.
Nemohu.
Nemůžeme nikoho omezit. Prosím pana poslance Hovorku, který je dalším přihlášeným a zatím posledním přihlášeným do obecné rozpravy.
Ale domnívám se, že už na prvním jednání výboru, který se touto problematikou zabýval, jsem navrhl, aby ministerstvo tyto námitky vypořádalo. Jsou to námitky, které se týkají počtu očkování, jednotlivých vakcín, očkovacího kalendáře, jestli dítě má být očkováno v tolika a v tolika měsících, nebo později. Ta věc, která je dnes před námi, rozhodnout, jestli přijmeme senátní, nebo sněmovní verzi. Takže to jen na vysvětlenou. Samozřejmě že existuje vždycky možnost rizika, nežádoucích účinků, ale to je i u veškerých léčivých přípravků. Tak je to i u vakcín, ale i tady se to riziko dá eliminovat, protože existuje možnost screeningu nežádoucích účinků, screeningu deficitu imunity a je možné tento screening u dětí v České republice zavést. Čili myslím si, že výsledek té komise bude vtělen potom do návrhu zákona, který budeme projednávat. A při vědomí této odpovědnosti bychom měli rozhodnout. Proto já osobně podporuji sněmovní verzi.
Hlava V hlavě III se hovoří o předcházení vzniku a šíření infekčních nemocí. Specifikuje se tam, kdo je za co zodpovědný. Za očkování dětí jsou zodpovědní rodiče a jejich zákonní zástupci.
Nevím, co udělal Ústecký kraj panu ministru Mládkovi. Co udělal panu Andreji Babišovi, že se rozhodli ho vysát. Proč se rozhodli vzít peníze lidem z obcí Ústeckého kraje a z Ústeckého kraje? Ale samozřejmě povrchová těžba hnědého uhlí, které se to zejména týká, je pouze v Ústeckém kraji.
Děkuji panu poslanci Kučerovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec David Kádner.
Původně se počítalo dokonce i s desetinásobkem poplatku a mezi ministrem financí Babišem a ministrem průmyslu a obchodu panem Mládkem to byl svého času velký boj. A jak už tady bylo několikrát řečeno, obcím v severních Čechách zůstanou jen negativní následky. Je naprosto nepřijatelné, aby se kroky s tak závažným dopadem na ohrožené regiony dělaly bez řádné debaty a bez mapování důsledků. Ano, pan ministr financí už na začátku říkal, že zákon dává obcím zhruba stejnou částku, na kterou mají nárok. Vůbec ale nehovoří o penězích, které obce postižené těžbou dostávají nad rámec zákona. Jsou to peníze, které jsou investovány v našem kraji a které jsou důležitou součástí kompenzace za škody způsobené těžbou. Jsou to peníze, které musí i nadále ale v kraji zůstat. Proto chci podat návrh na zamítnutí tohoto zákona. A opakuji, že není možné tunelovat jeden z nejchudších regionů jen proto, aby si pan ministr Babiš vylepšoval svůj státní rozpočet. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Kádnerovi a eviduji jeho návrh na zamítnutí předloženého návrhu. S faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Adamec.
Ona to není novinka. Když se podíváte, jak je připravován teď zákon o loteriích, tak je to de facto to samé, protože loterie se provádí na území obcí, ale stát chce inkasovat více. Takže se to také děje, není to nic nového. A mě by zajímalo a ptám se pana ministra, jak k těmto propočtům došli. Takže to je můj dotaz, protože to je opravdu velký rozstřel - desetkrát, nebo dvakrát.
Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Vlastimil Vozka.
Vážené kolegyně, kolegové, mám pouze krátkou poznámku také z pozice poslance zvoleného za Ústecký kraj. Předkládaný dokument řeší problematiku nejen z pohledu těžařů, pro které by bylo původně plánované desetinásobné zvýšení likvidační, ale především z pohledu našeho kraje. Věřím, že tato společenská odpovědnost nebude předkládanou novelou narušena. Informace o zásadním smyslu, který má pro náš region těžba uhlí, nebudu v tuto chvíli opakovat. Řeknu pouze jednu větu.
S faktickou poznámkou nyní pan poslanec Michal Kučera.
Ale jestli chceme pomoci například obcím ve Zlínském kraji, tak dneska budeme mít možnost. Bod číslo 7 - rozpočtové určení daní. Připomínám naše pozměňovací návrhy, jak ODS, tak TOP 09, které přidávají všem obcím podíl na daních. Všem obcím, to znamená v každém regionu.
Nyní tedy pan poslanec Laudát s faktickou poznámkou a po něm pan poslanec Martin Novotný.
Musím zareagovat na pana kolegu Hájka. Zprava v žádném případě nezaznělo, že se spletl. Takže v žádném případě to nešlo o spletení. To byla prostě arogance. My si můžeme dělat, co chceme.
Já váš čas, kolegové, marním jenom proto, že budu říkat totéž, co jsem tady kdysi říkal při projednávání státního rozpočtu. A reaguji také na pana kolegu Hájka. Nepochybně tady můžeme vést dlouhou debatu na téma, jak se s rozpočtem čaruje těmi či oněmi účetními operacemi. Bylo by nad rámec faktické poznámky vysvětlit a popsat, jak se s ním čaruje teď, to jest jakými způsoby se dosahuje některých čísel, které tady prezentuje pan ministr Babiš. Ale jedna věc je úplně jasná. Je to skutečně z hlediska rozpočtových pravidel naprosto bezprecedentní postup, který se zcela míjí jakýmkoli jiným způsobem čarování s výsledky státního rozpočtu, které se možná někdy děly a dějí.
Nyní tedy pan poslanec Seďa s faktickou poznámkou a po něm pan poslanec Kořenek.
Děkuji, pane předsedající. Uvedu konkrétní příklad, co jsem měl na mysli.
Nyní tedy pan poslanec Kořenek s faktickou poznámkou a po něm pan poslanec Kalousek s faktickou poznámkou.
Budu velmi stručný. Náš Zlínský kraj potřebuje především dobrou dopravní infrastrukturu, protože ji dodnes nemáme. To těm lidem pomůže. To je to, co tam potřebujeme.
Já jenom ke svým předřečníkům. Máme jeden zákon, který tři sdílené daně - daň z příjmu právnických a fyzických osob a DPH - dělí mezi státní fondy, krajské fondy a obecní fondy. Jeden zákon. Úplně stejně, jako když nás pan ministr Babiš přesvědčoval, že tohle je spotřební daň na biopaliva, tohle je spotřební daň na tabák a tohle je spotřební daň zase na něco jiného, taky mu tady lítaly čtyři zákony o spotřební dani. Budu se modlit, aby to ještě tak chvíli vydrželo.
Eviduji dvě faktické poznámky.
Je to o tom, co z jednoho kraje bereme a co do něj vracíme. O tom se tady bavíme. A tady z toho kraje bereme více, než mu vracíme. Z Ústeckého kraje bereme více, než mu vracíme.
Já vás mám všechny rád, tak je mi trochu žinantní, co teď řeknu. Vím, že to sněmovna dělává. Ale podívejte, limity, to je v rukách vlády a Českého báňského úřadu. Já jsem řekl, že chci, aby bylo rozhodnuto o limitech dřív, než bude schválen definitivně tento zákon, protože souvislost tam je. Důlní škody.
Děkuji panu poslanci Chvojkovi. A nyní tedy podle pořadí pan poslanec Jeroným Tejc, připraví se pan kolega Kudela, poté pan poslanec Vondráček.
Ten první pozměňovací návrh je zcela technický. Zavádí to, aby Česká obchodní inspekce mohla provádět dozor nad dodržováním povinností v článku 14 nařízení Evropského parlamentu, takže to je spíše technická věc. Zjednodušeně řečeno, nemohl by tedy po těch sedm dní inkasovat peníze, protože po tu dobu 14 dnů běží možnost odstoupit od této smlouvy. Ale musím konstatovat po mnoha debatách se zástupci resortu Ministerstva průmyslu a obchodu, že by to naráželo na řadu technických problémů živnostenského zákona, takže jsme zvolili toto jiné řešení, o kterém jsem hovořil.
Děkuji panu Jeronýmu Tejcovi. Takže prosím, pane poslanče, máte slovo.
Na hospodářském výboru byl mimo jiné předložen také návrh na stanovení parametrů pro zřízení informační databáze o bonitě a důvěryhodnosti spotřebitele. Specifikuje se v něm, kolik subjektů musí být do registru zapojeno, jak se informace o spotřebitelích sbírají, evidují a kdo a jak je může používat a jak dlouho se evidují. Aby však měla taková databáze skutečně ochranný význam pro spotřebitele, je potřeba, aby spotřebitele nějak chránila. Pokud ovšem není jiný záměr, aby se poskytovatelům a zájemcům podávala informace o tom, kdo jak je zadlužený a jak je tedy náchylný k dalšímu zadlužování, kterého by se dalo snadno zneužít.
Nechci tady o tom dlouze mluvit, ale existuje Český telekomunikační úřad, který funguje na podobném principu, a nebyly zaznamenány žádné větší problémy s jeho nezávislostí.
Děkuji, pane ministře. Pokračujeme v rozpravě.
Dobré odpoledne, nebo spíš už dobrý podvečer. Děkuji za slovo, pane předsedající, dobrý večer dámy a pánové. To, před čím jsme varovali, je tady a nyní narychlo řešíme první a velkou zásadní chybu. Ten bude možné velmi snadno měnit s ohledem na zjednodušenou legislativní procedurou jeho přijímání. Z faktu, že vedení ERÚ má být podřízeno státní službě, vyplývá řada konsekvencí, které mohou být v rozporu s požadavky na nezávislost národního regulátora vyplývajícího z třetího liberalizačního balíčku. Předseda tak bude podřízen jinému orgánu moci výkonné, který bude mít nejen pravomoc hodnotit činnost předsedy na základě obligatorního každoročního služebního hodnocení, ale bude moci takto ovlivnit jeho přímé setrvání ve funkci. Je potřeba vnímat, že za kárné provinění může být považováno jakékoli zaviněné porušení služební kázně, tedy může jím být i například domnělé porušení povinnosti zachovávat pravidla slušnosti nebo povinnosti dodržovat pravidla etiky státního zaměstnance dle služebního předpisu. Uvedené tak otevírá prostor, aby skrze jiný orgán moci výkonné, v tomto případě Ministerstvo vnitra, byla ovlivňována činnost národního regulátora. Pro jejich vedení budou nadále výjimky ze zákona o státní službě platit.
Proč to říkám? Já tady nechci zdržovat, ale je potřeba některá základní fakta připomenout, protože ta současná protiočkovací hysterie se rozvinula na základě nepodložených informací, že očkování přináší velké riziko pro naše děti. Studie, které byly provedeny a publikovány, ukazují, že to riziko je přiměřené. Ukazují dále, že některá rizika, na která se poukázalo, jsou vyloženě šalebná a že to jsou v mnohém případě buďto vědecké podvrhy, anebo omyly. Další věc, o které mluví nikoliv populace rodičovská, ale populace medicínská, je ochrana lékařů před nepříznivými dopady komplikací, které při očkování vznikají. Děkuji vám za pozornost.
Teď tu mám dvě faktické poznámky. První je poznámka pana poslance Bendla. Tak už mám tři faktické poznámky. Potom paní poslankyně Nováková a potom pan poslanec Kostřica. Všichni dvě minuty. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane ministře, pane senátore, kolegyně, kolegové, já jsem se poměrně obšírně k tomuto tématu vyjadřoval při projednávání tohoto tisku při jednání Poslanecké sněmovny. Já si myslím, že rodina je více než stát. Já s povinným očkováním nesouhlasím. Jsem přesvědčený o tom, že je možné udělat jakýsi timing toho očkování, že není nutné kojence očkovat proti nemocem, které je možné získat pouze z pohlavního styku.
Faktické poznámky se nám to rozmnožily. Prosím paní poslankyni Novákovou a potom pana poslance Kostřicu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, věřím, že se nerozhoří mnohahodinová diskuse o očkování, protože se domnívám, že všichni tady už zřetelně svá stanoviska řekli. Ten důvod je stejný, pro který jsem nemohla podpořit návrh Poslanecké sněmovny, a sice - žádný z pozměňovacích návrhů, včetně toho senátního, nepopírá povinné očkování.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením zahraničního výboru, který projednal vládní návrh na své 19. schůzi dne 9. června tohoto roku a přijal následující usnesení. Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:
Otevírám rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Ivan Nykl.
Děkuji za slovo. Pěkné odpoledne.
Děkuji panu poslanci za tuto zprávu a prosím o zaznamenání. Pan poslanec František Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji.
Děkuji panu poslanci Laudátovi.
Touto dohodou se tento poplatek snižuje téměř na polovinu a bude se pohybovat někde mezi 800 až 900 eur.
Děkuji panu poslanci Šrámkovi za jeho odůvodnění. Pokud nikdo takový není, rozpravu končím. Nemáte. Zahajuji hlasování o usneseních k vládnímu návrhu - pardon, prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Kdo je proti? Z pověření vlády předložený návrh uvede taktéž pan ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.
Výpočet úhrady z vydobytých nerostů byl dosud založen na komplikovaném vzorci zahrnujícím množství obtížně kontrolovatelných ekonomických parametrů, kde sazba úhrady byla pouze jednou z položek tohoto vzorce. Navíc byl tento vzorec upraven pouze vyhláškou. Nyní se navrhuje, aby se úhrada z vydobytých nerostů počítala pouze jako součin množství vydobytého nerostu a sazby úhrady. Výjimkou je způsob výpočtu úhrady z hnědého uhlí dobývaného povrchově, kde se výše úhrady vypočítá ze součinu výhřevnosti hnědého uhlí a sazby úhrady. V současné době stanoví pravidla pro správu úhrad jak horní zákon, tak prováděcí vyhláška. Praxe ukázala, že tento stav vede k výkladovým problémům. Proto návrh zákona počítá s tím, že veškerá pravidla pro správu úhrad budou upravena přímo v horním zákoně. Předkládaný návrh zákona vychází z výsledku těchto jednání. Zbývající část výnosu vždy připadne obcím.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro vrácení návrhu navrhovateli k dopracování, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. V tom případě se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání a nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nikoho nevidím, přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Já tedy konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání?
Protože se zmiňovaná novela dotýká i rozpočtů měst a obcí, navrhuji výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Já navrhuji do výboru pro sociální politiku.
Děkuji za slovo.
V tom případě budeme hlasovat postupně tak, jak jste dávali své návrhy. Je to hlasování s pořadovým číslem 65, přihlášeno je 168 poslankyň a poslanců, pro návrh 139, proti žádný. Návrh byl přijat. I tento návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. I tento návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh. S tímto návrhem byl také vysloven souhlas.
Podle programu budeme pokračovat bodem Děkuji mu, že zůstal u stolku zpravodajů. Prosím, pane ministře.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda vám předkládá k projednání návrh novely energetického zákona. Dovolte mi, abych vám ji představil a požádal o podporu řešení problému, který v případě projednávání poslední novely energetického zákona vznikl nepřesně zapracovaným pozměňovacím návrhem v Poslanecké sněmovně. Pokud by toto neprošlo, budu navrhovat zkrácení lhůt na 30 dnů. Děkuji za pozornost.
Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Děkuji za slovo. Jednoduchá norma, pan ministr ji popsal, takže já k tomu nemám co dodat.
My jsme v Poslanecké sněmovně navrhovali individuální očkovací plán. Děkuji.
Pan poslanec Kostřica, po něm pan poslanec Farský.
Děkuji za slovo. Všichni z těch, se kterými jsem mluvil, byli internetem informovaní laici. Já se za svoji osobu domnívám, že když se podíváme nejenom z hlediska jednotlivce, ale z hlediska celé populace, tak toto očkování je rozhodně smysluplné, a věřím, že projde také verze, kterou podporuje pan ministr a navrhla Poslanecká sněmovna. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji. Pan poslanec Farský, po něm pan poslanec Svoboda.